Cituji: Neodstraňoval bych to, po čem je ze strany řady podnikatelů poptávka a co podle nich funguje, protože to narovnává podnikatelské prostředí a přispívá k nestranné digitalizaci státu.
A je to krok, který považujeme za naprosto, naprosto zbytečný. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Máte slovo, pane poslanče.
Tentokrát vás překvapím, nebudu říkat, že jsem nechtěl mluvit, protože jsem chtěl mluvit. Troufám si říct, že když se přijímá nějaká novela tohoto typu, že by měla být splněna dvě kritéria. První, jestli to něco přinese státnímu rozpočtu. Tomu bych rozuměl, což ale v tomhle případě se neděje. Takže státnímu rozpočtu to nepřinese nic. A tady bych chtěl ctěným kolegům znovu opakovaně připomenout, že ti samotní podnikatelé, kterým vy chcete pomáhat, tak oni to nechtějí. Oni si na to zvykli, jim to nevadí, oni jsou v tom dobrovolně. Všichni zástupci největších asociací a svazů na té konferenci sdělili, že jim EET nevadí a že by ho chtěli minimálně na té dobrovolné bázi. Bohužel ani jeden z vás, pánové, jste za mnou nepřišli, že bychom to znovu pořádali. To znamená, že státnímu rozpočtu to nic nepřinese, přesto tomu věnujete tolik energie. Takže tam toto kritérium nesplňuje. Ale to se nestalo. Takhle to je a to jste si tam mohli v přímém přenosu poslechnout. Ten stav není neměnný. To znamená, politickou vlaječku chápu, nechápu ty ostatní parametry. To znamená, v době, kdy je potřeba něco řešit se státním rozpočtem, to státnímu rozpočtu nepřináší, naopak ubližuje. To znamená, já tam nevidím ty benefity, které to má přinést a které ospravedlňují tu energii, kterou tady tomu věnujeme.
Děkuji a s přednostním právem se hlásí pan místopředseda Skopeček.
Začnu podobně jako kolega Nacher, který říkal, že je konzistentní. Já jsem v tématu EET konzistentní celou řadu let a vystupoval jsem a bojoval jsem proti schválení EET v minulém volebním období a ta konzistence je i na naší straně dlouholetá.
Ano, rozumím tomu, že EET podporuje výrobce a prodejce registračních pokladen. To mi zní celkem logicky. Rozumím tomu, že EET podporují velké podniky, které si řeší svůj vlastní interní problém, že nejsou si schopny nastavit své procesy uvnitř toho podniku, ty velké restaurace. Pro ně možná EET má nějaký význam. Ale pro koho nemá žádný význam a pro koho to děláme, jsou ti malí a střední živnostníci, za kterými stojíme.
Děkuji za dodržení času. S faktickou se dále hlásí paní předsedkyně Alena Schillerová a potom pan poslanec Jan Volný.
Tak jenom k tomu, jak to všude nefunguje. Tak mrkněte průběžně, jak to vychází.
Děkuji za dodržení času. A poprosím pana poslance Jana Volného.
Nemám mu to za zlé. Není v rozpočtovém výboru. A jestli nemáte ty informace, já je mám. Oni mají registrační pokladny, ale teď vyvinuli nějaký zázračný přístroj, který je v podstatě podobný, s kterým pracujeme my. To znamená, ty státy, které vědí, že evidence tržeb má smysl, postupně na tu elektronickou evidenci budou přecházet.
Děkuji za dodržení času. A nyní se ještě s faktickou hlásí pan místopředseda Karel Havlíček. Prosím.
Ano, děkuji. Krátká reakce na pana poslance, pana předsedu Kučeru. Pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající, to rozdělme na ty velké a malé. U těch velkých, kteří chtějí nějaký systém kontroly, tak tam v zásadě máte pravdu, oni si můžou nastavit nějaký svůj vnitřní systém. Ale to nebylo to nejpodstatnější. Oni si skutečně můžou něco vytvořit vlastního. A u těch malých, nezlobte se, ale nemáte pravdu. Ale jasně to řekli i zástupci těch malých.
A ještě než předám slovo paní poslankyni, tak načtu omluvu. Pan poslanec Jan Síla se od 12 hodin omlouvá z pracovních důvodů. A prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení ministři - děkuji, že mohu mluvit v množném čísle. Já jsem měla i pár poznámek k tomu, co zaznělo v debatě, nicméně s ohledem na to, jak dlouhé byly faktické poznámky, nebudu toto komentovat a přejdu tedy rovnou k věci. Dovolím si opětovné připomenutí, jak je mým zvykem. Osobně mi připadá docela nelogické, že chcete bránit daňovým únikům zrušením EET. Podle expertů přichází i další možný nepříjemný efekt konce EET, a to menší ochota podnikatelů přijímat platební karty a návrat zpět k hotovosti. Bankomatů ale především v malých obcích je stále minimum. Podle něj by až polovina osob uvítala více bankomatů v místech, kde se pohybují. Jedním z důvodů, proč drobní prodejci a restaurace v malých obcích vůbec zvažovali bezhotovostní platby, bylo povinné zavedení EET, a tím vynucený krok nějaké úrovně digitalizace. Připomínám, že digitalizace je rovněž vlajkovou lodí této koalice. Nejen dle mé osobní zkušenosti, ale také dle zkušeností mého okolí, především v pohostinství existuje část podnikatelů odmítajících platby kartou. O tom ostatně hovořilo hodně mých kolegů přede mnou. Ostatně má osobní zkušenost je taková, že již nyní v českých a moravských lázeňských městech nepoobědvám bez hotovosti. Po zrušení EET lze předpokládat, že se tato chytrá podnikatelská praxe přesune i do dalších obcí a měst. Jenže tyto podniky se neobejdou bez širší sítě bankomatů v jejich okolí a právě to se týká především menších obcí, kterým se snažíme pomoci. Denně právě hotovostí platí jeden člověk ze čtyř. Připomínám, že již v druhém čtení návrhu tohoto zákona jsem se vyjadřovala právě k problematice bezhotovostních plateb. Pokud budu chtít opět trávit dovolenou v naší krásné zemi, tak nejprve budu muset do bankomatu vyzvednout velký obnos nebo mít řádně zmapovánu síť bankomatů v místě rekreace. Měla bych na pana ministra prosbu, předpokládám, že ji zaregistroval, byť byl nepřítomen v druhém čtení, o což jsem tehdy poprosila kolegu Munzara jako zpravodaje tohoto tisku. Bylo by možné ke konci roku 2023 vyhodnotit data o bezhotovostních platbách a informovat Poslaneckou sněmovnu?
Já si podnikatelů vážím a věřím, že se nám i v nadcházejících měsících bude dařit podnikatelské prostředí kultivovat a byrokratické překážky odstraňovat.
Děkuji, paní poslankyně.
No já si tohleto nemůžu odpustit. Oni to nechtějí, oni chtějí zůstat v EET, chtějí tam zůstat dobrovolně - a vy tady vysíláte signál!
Tak já jsem překvapen, pane kolego, že jste vykolejený. Takže nedělejme si iluzi, že svazy, kterých já si jinak vážím a které poslouchám a snažím se získávat od nich informace, tak prostě nereprezentují všechny podnikatele a ti nejmenší skutečně v těchto svazích a organizacích často nejsou.
S faktickou ještě reaguje pan poslanec Volný.
Já vím, že jste konzistentní a že jste vždycky od samého začátku byl proti EET. Mě prostě zarazilo, že absolutně popíráte názory těch, o kterých mluvíte, že to pro ně děláte, a říkáte, kdybyste si objel... Takže já jsem v obraze, pane kolego.
Děkuji.
Pane kolego, jestli tady chcete se mnou bojovat, tak se na ten souboj lépe připravte. Nejsem Pražák, jsem Středočech.
Takže ten princip EET dneska rušíte, a pak ho zase budete zavádět jinou formou. To se prostě stane, ať už to bude z vůle českých zákonodárců, nebo to bude z vůle Evropské unie.
Děkuji moc za slovo, paní předsedající. Tak já bych se skutečně ráda vrátila k meritu věci, protože celý život jsem se orientovala na cestovní ruch a musím říci, že tedy podnikatelskému sektoru v oblasti cestovního ruchu to není tedy úplně jedno. Finanční správě ze svých pokladních systémů zhruba 38 % podnikatelů ze skupiny gastro, ubytovacích služeb a obchodů. Jako pozitivní opatření vnímají zavedení EET přibližně dvě třetiny Čechů, což si také myslím, že je důležitý argument. To je špatný signál. Další fakt. Díky EET došlo k výraznému zefektivnění a zacílení kontrol. Bylo by správné EET zachovat na dobrovolné bázi s tím, že by podnikatelé, kteří by systém využívali, měli nějaké výhody od státu. Stát by jim například nepřímo vzkázal, že jim důvěřuje, říká Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Je to nástroj, který přijala velká část podnikatelů a který přinesl celou řadu benefitů. Stát by měl spíše hledat možnosti, jak tento systém využít v rámci digitalizace. Dovedl bych si představit využít systém v myšlence digitálního daňového přiznání. Tvrdíme, jak moc digitalizujeme Česko, přitom v plánu máme v podstatě vypnutí jedné části. Podle něj řada provozoven fungovala před EET jen s papírem a tužkou. I pan Petr Menclík, ředitel dodavatele pokladen Dotykačka, je přesvědčen, že dobrovolná evidence může skutečně pomoci otevřít další cestu k digitalizaci podnikání. Dovedu si představit, jak pomocí existujícího systému digitalizovat administrativní činnost nebo zavést dobrovolný, státem garantovaný a bezpečný digitální registr účtenek, a ušetřit tak miliony tun zbytečně vytištěných papírků z pokladen a terminálů, které v drtivé většině případů končí v koši na odpadky. Pokladny již digitální data odesílat umějí, říká pan Menclík. Já si myslím, že v kontextu státního rozpočtu není možné se bavit miliarda sem, miliarda tam, ale každá miliarda je samozřejmě dobrá, on je i každý milion takto dobrý. Ale pokud si zametáme takovéto projekty pod koberec, nenecháme to ani na dobrovolné bázi, aby podnikatelé k tomu mohli sami přistoupit, tak je to cesta špatným směrem. Ona ta cesta je buď jedna, zvyšovat daně, nebo druhá, snižovat mandatorní výdaje. A už jenom toto snižování těch kontrol samozřejmě povede k velké úspoře v rámci státního rozpočtu. Proto bych chtěla moc požádat ctěnou Poslaneckou sněmovnu, aby opravdu tyto kroky zvážila. Nedělejme politiku tak, že musíme za každou cenu zničit to, co tady dělala předchozí vláda.
Není to pravda. Jaký benefit má ten podnikatel z toho, že to pošle? Nic! Za stovky milionů korun vybudujeme prostředí, kde nějací podnikatelé budou posílat nějaká data, a oni z toho žádný efekt nemají.
Kolegyně kolegové, členové vlády, já bych zareagoval na vystoupení paní kolegyně Mračkové Vildumetzové. No nejlépe je říct něco, co tady nezaznělo, a pak to zpochybnit. Takže vy jste zargumentovala to, že jsme nesplnili jiný, ale tady byla debata o tom, že jsme splnili jediný. A to pan kolega Munzar zpochybňoval. Takže vy jste tady udělala absolutní argumentační faul.
Děkuji za zadržení času.
Samozřejmě že to je jediné, co splníte, až to na konci tohoto dne prosadíte. Vy jste to sem pouze poslali, to je celé! Takže to nejsou žádné vaše odpracované body, ať už je to zvednutí limitu DPH, ať už je to prostě posunutí paušální daně. To nebylo vypnutí. My jsme udělali EET dobrovolným, a z jednoho prostého důvodu, a tady jsem to vysvětlovala - protože téměř všechny provozovny byly tehdy zavřené. Ty, kterých se týkalo EET, byly všechny zavřené kvůli covidu. Tady jsem to vysvětlovala a vysvětlovala jsem i tím, že se nestaráte, že když vám teče dírou do střechy, tak se prostě nestaráte o anglický trávník. To bylo celé. Pozměňovací návrh s vaším laskavým svolením psali kolegové z Ministerstva financí. Já jsem s nimi o tom mluvila, ono to jinak napsat nešlo.
Pěkné dopoledne, vážení kolegové. Za mě jenom jedna velmi krátká faktická. Ano, je to velmi komplikovaná doba. Nicméně říkala jste také, že podívejte se, jak zdražují pohonné hmoty. Tak jenom ať se tady bavíme o faktech.
No já nevím, co na ty, kteří tady teď vystupovali, co na to říct. Nejdříve pan ministr financí řekne, že tady říkáme dojemné příběhy. Ne, my tady říkáme pravdu. Vy chcete zrušit něco, co fungovalo a co mělo příjem do státního rozpočtu, a nepřeje si to Hospodářská komora. Nechcete podpořit ani dobrovolnost. Vůbec to nechápu, co na tom bylo špatně. Chceme rovné podnikatelské prostředí, zavedlo se kontrolní hlášení, zavedlo se EET. Jestli tady pan Bělobrádek, on samozřejmě několikrát už vystupuje někdy na moje příspěvky, tak já bych mu doporučovala, aby si to programové prohlášení řádně přečetl. Co jste v něm napsali a co v něm plníte. Vy jste to neudělali ještě za rok ani jednou. A jestli se tady pan poslanec, prostřednictvím pana předsedajícího, chlubí tím, že se snížil benzin a nafta o dvě koruny? To je nějaká velká částka? Myslíte si, že to ti lidé pocítí? Já jsem teda přesvědčena o tom, že to vůbec nepocítí a že to snížení té ceny ohledně nafty a benzinu je velmi malé a měli byste v tom dělat více. Neděláte vůbec nic, takový je fakt. A přicházíte pouze s tím, zrušit něco, co funguje a co mělo příjem do státního rozpočtu.
Další v pořadí faktických poznámek vystoupí paní poslankyně Balaštíková. Další v pořadí vystoupí paní poslankyně Peštová. Než dorazí k řečnickému pultu, já načtu další omluvy. Pan Svoboda Pavel od 9.30 do 11.30 z pracovních důvodů. Pan ministr Baxa Martin od 10.30 do 11.15 z pracovních důvodů.
Ale jestli je to 14 milionů, nebo 8 milionů, nebo 5 milionů, to asi není podstatné. Stále ten termín "sprostí podezřelí" používají, přesto my jsme ho nikdy neřekli. Já si nemyslím, že jediný poslední podnikatel, živnostník v této republice by měl být sprostý podezřelý. Kolegové, to je váš termín, vy ho používáte a vy si zodpovězte podnikatelům a živnostníkům, proč tento termín používáte. EET má svůj význam, mělo svůj význam. Nyní si myslím, že to ten význam má. Druhý takový protimluv a věc, kterou nemohu pochopit... Pánové, opravdu mi řekněte, komu teda chcete přestat házet klacky pod nohy? Oni to tam museli slyšet. Ale po nás mluvil pan profesor Pavel, mluvila předsedkyně největšího svazu Svazu restauratérů a obchodníků. A myslím si, že i toto by měli občané umět vnímat. Já si opravdu myslím, že to je čistě politické rozhodnutí. Vy už teď tři měsíce nebudete nic jíst, pochcípejte si tady a v lednu možná vám zase něco dáme. Kolegové, já to nebudu více zdržovat, já vím, že to je naprosto zbytečné. No to asi má pravdu. Ale k čemu bychom se prosím vás měli vrátit, že bychom tady měli dělat zákony a dělat rozhodnutí pro blaho našich lidí, kteří nás sem volili.
Prosím, vaše dvě minuty.
Ono to nefunguje nikde.
Ono obecně narovnávat podnikatelské prostředí brutální regulací je sám o sobě už protimluv, protože nejlepším podhoubím pro růst soukromých aktivit je liberální prostředí. A to už samo o sobě vytváří nerovnost a neférovost. Vy jste tady opět prezentovali ty desítky miliard, které EET mělo přinést. Vaši voliči budou zřejmě věřit vašim číslům, naši voliči našim číslům. Nebo zpráva NKÚ ke státnímu závěrečnému účtu za rok 2017: Odhadované dopady zaváděných opatření se v jednotlivých dokumentech Ministerstva financí významně lišily. Věrohodnost těchto údajů je diskutabilní, protože v materiálech jsou zveřejňovány rozdílné hodnoty, u nichž není vysvětlena metoda jejich výpočtu a nejsou podloženy ani analýzou konkrétních dat. Zbylo z toho nefér prostředí a nefér přístup státu vůči podnikatelům. Ale podnikatelé nám dali svoji odpověď. To nám dává, tento nepoměr, už jasnou zprávu o tom, jestli podnikatelé chtějí, nebo nechtějí dobrovolné EET. A k tomu dobrovolnému EET. Každý výdaj státního rozpočtu by se měl posuzovat podle tří kritérií a tak to vždycky posuzuje i Nejvyšší kontrolní úřad: jestli tento výdaj je efektivní, jestli je hospodárný a jestli je účelný. Ani na jednu z těchto otázek jsme u dobrovolného EET nenašli odpověď. Pro stát by to znamenalo výdaj jenom pouhého udržování 120 milionů korun ročně, ale stát by získal pouze neúplná data, ke kterým by neměl využití. Takže nám to skutečně nedává smysl. A stát ani neumí nabídnout za to, že budou dobrovolně napojeni na EET, nějakou službu, protože z neúplných dat neuděláte například daňové přiznání. Nemůžete ani garantovat, protože je to dobrovolné, že budou oproštěni od kontrol. Prostě každý výdaj státního rozpočtu má mít svůj efekt, svůj smysl. Proto my nebudeme hlasovat pro dobrovolné EET.
Nyní máme celou řadu faktických poznámek.
Lidé hledají každou korunu. Lidé vidí, že máme jednu z nejvyšších inflací v rámci států EU. A vy přicházíte s tím, že zrušíte něco, co nejenom že narovnávalo podnikatelské prostředí, ale mělo to příjem do státního rozpočtu. A ty finanční prostředky se mohly dát lidem, mohly se dát organizacím. Rušíte něco, co fungovalo.